Děkuji za slovo. My máme kandidáta kolegu Šrámka, ale má přece logiku navrhnout kandidáta na uvolněné místo, nikoliv na místo, které je obsazeno. A my jako klub hnutí ANO navrhujeme odvolat Kristýnu Zelienkovou z Rady Evropy, protože jsme ji tam nominovali a už není členem našeho klubu. Proto navrhujeme tuto výměnu. Ale nemá smysl navrhovat kolegu Šrámka, když to místo je obsazeno a nevíme, jak dopadne hlasování ve Sněmovně. To je první věta technická.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já opravdu ne. Jste to vy. A protože vy jste se od ní odklonili, tak já jsem se rozhodla od vás odejít.
Já řeknu jenom krátce. Tady bylo řečeno, že tato Sněmovna táhne za jeden provaz směrem k Evropě. V podstatě se ta slova mohou vykládat tak, že je úplně jedno, kdo v tom výboru bude. To můžeme vybrat lidi, kteří umí nejlépe jazyky, a poslat je tam. Ale já si nemyslím, že tato Sněmovna táhne za jeden provaz směrem k Evropě. Já si myslím, že Evropa je teď za scestí a nevíme, jestli půjde směrem k větší federalizaci, nebo principu subsidiarity. Takže není jedno, kdo tam bude. Rozcházel se s názory na přijetí migrantů. Absolutně se rozcházel. Tam možná myšlenkově více souzní. Proto chceme tu výměnu. Děkujeme.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura také s faktickou poznámkou.
Nejprve přirovnání ze světa sportu. To jen tak mimochodem. A protože neplní ani jedna strana, že by převzala všechny náklady, tak jsme v takové situaci my ostatní.
Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát také s faktickou poznámkou.
Samozřejmě máte právo navrhovat cokoli, ale místa v orgánech, funkce a další, to byl výsledek jakéhosi kompromisu, nějakého dohadování se po volbách. Nemá smysl podle mého to dneska řešit. Takže mi to není jasné.
Nyní paní poslankyně Zelienková, ještě další faktická poznámka. Ten to vzdal.
Vy opravdu nevíte, o čem je práce v Radě Evropy, a nerozumíte problematice Evropské unie vůbec! Rada Evropy je o lidských právech, o demokratických principech a o hodnotách. A co se týče migrantů, tak jsem nebyla pro přijímání neomezeného počtu migrantů.
Eviduji další dvě faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Jenom pro připomenutí, už jsme tady skoro čtyři roky, pro pana kolegu Kučeru, jeho předřečníkem byl pan kolega Opálka.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Zahradník.
My jsme se s ním setkali hned v jeho začátku. Dá se říct, že již v dubnu výbor pro evropské záležitosti, který v běžném procesu norem, které přicházejí jako náměty k projednání z Evropské komise, tento evropský záměr projednal a doporučil vládě, aby přistupovala k tomuto zákonu s velkou opatrností, a to proto, že důsledná aplikace evropských směrnic může způsobit ztrátu konkurenceschopnosti naší ekonomiky a zablokování staveb, které jsou u nás ve veřejném zájmu.
Právě tyto žaloby jsou důležitým prvkem účinného systému soukromoprávního prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži a zajistí rovnováhu mezi veřejnoprávní a soukromoprávní cestou jejich vymáhání.
Ptám se pana zpravodaje, jestli chce před otevřením rozpravy také ještě vystoupit. Otevírám rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Ano, děkuji.
Toto je pozměňovací návrh pana poslance Marka Černocha.
Dobře, budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane premiére, předtím než budeme hlasovat, bych vás upozornil na pozměňovací návrh od poslance Marka Bendy pod písmenem C, který při samotné realizaci povolování procesních úkonů, zejména prohlídek jiných prostor, v podstatě nic nemění. Mění pouze příslušnost soudů pro povolování takového úkonu v rámci trestního řízení. To, že se tím fakticky zpochybňuje nestrannost a odbornost soudců okresních a obvodních soudů, raději nebudu komentovat. To však tento návrh v podstatě neřeší. Návrh na provedení prohlídky by reálně nebylo možné v podstatě vůbec podat, neboť informace o tom, které objekty a zabezpečené oblasti jsou zařazeny do kategorie tajné a přísně tajné, nejsou veřejně přístupné. Není vedena žádná evidence těchto informací. V případě větší realizace by některé úkony nařizoval okresní soud a některé pak soud vrchní. My proto takový návrh podporovat nebudeme a žádám vás, kolegyně a kolegové, abyste tento návrh také pečlivě zvážili. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Pan poslanec Marek Benda se hlásí.
A pak je správně, aby tam byla jistá míra komplikací.
S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.
Zde je stanovisko doporučující.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 267, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S návrhem byl vysloven souhlas. Je to hlasování s pořadovým číslem 269, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 144, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.
Zde stanovisko výbor nepřijal.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?
Nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.
Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji, končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.
Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo Prosím o klid ve sněmovně! Nyní tedy požádám předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku, aby přednesl návrh. Prosím, pane premiére.
De facto pouze rozvádí možnost využití elektronických nástrojů pro správu dokumentů. Proto také vláda navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Pěkné poledne, dámy a pánové. Pokud jde o jejich zpracování v informačních systémech nakládajících s utajovanými informacemi, nevztahuje se administrativní bezpečnost na utajované informace v podobě digitální. Vzhledem k zavedení elektronického systému spisové služby u většiny orgánů státu, který se stane součástí informačních systémů nakládajících s utajovanými informacemi, navrhuje se tímto sněmovním tiskem vztáhnout některá ustanovení administrativní bezpečnosti, která jsou v návrhu přímo uvedena, i na nakládání s utajovanými informacemi v elektronické podobě.
To je věc, která je velmi kontroverzní. Opět tím způsobíme problémy. Opět tím zablokujeme, dáme možnost zablokovat celou řadu staveb, ať už jsou to stavby občanské vybavenosti, ale i bytové výstavby, která, jak dobře víme, skomírá. Děkuji za pozornost.
Eviduji dvě faktické poznámky - první má pan poslanec Zemek, po něm pan poslanec Bendl.
Doufám, že moje faktická poznámka nespustí další řetěz faktických poznámek. Takže tady si myslím, že bychom toto měli podpořit. Tady trochu vzniká dojem, že se veřejnost přihlašuje do procesu EIA. Ale dámy a pánové, proces EIA není správní proces. A toto se dává rozhodnutím.
Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
To, co tady říkal předřečník, je pravda. Nicméně jsou tam pozměňovací návrhy, které jdou přesně opačným směrem. Moc prosím, hlasujme zvlášť o tomto návrhu.
Děkuji. Žádnou přihlášku nevidím. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně zpravodajů. Pan vicepremiér si vezme závěrečné slovo.
No, pomsta za Moničin kožich přišla dřív, než jsem tedy čekala. Ostatně to asi zřejmě svědčí o efektivitě řízení ANO, tak jak jsme ostatně viděli i na jiných ministerstvech. Já jsem tam odvedla obrovský kus práce. Zpracovala jsem zprávu o Ukrajině, na které jsem dělala dva roky. A tato zpráva je vysoce hodnocena na mezinárodní úrovni a je to obrovský přínos pro českou diplomacii. Tento krok nevnímám jako nic jiného než pomstu z vaší strany.
Děkuji paní poslankyni Zelienkové.
Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové. Nejsem členem hnutí ANO. Můj hlas dostala paní Zelienková, když jsme dávali dohromady klub, tak aby ten klub se dohodl koho - mluvím sám za sebe, opakuji, ne za klub ANO - koho vyšle. Tak to je můj důvod. Není to prosím žádná msta.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Ale to, co je rozumné, nebo není rozumné, to je váš subjektivní pocit. A pokud tady všichni máme plná ústa demokracie, tak tady padl demokratický návrh a tato Sněmovna demokraticky rozhodne. To není o žádné mstě. Je to standardní návrh, jak řešit některé provozní záležitosti. Takže Sněmovna rozhodne a vy se tomu budete muset podřídit.
Jestli ji někdo nahradí, proč jste nedali protinávrh, kdo ji tedy má nahradit, tak jako to máme u těch ostatních? Někdo rezignuje. Pan kolega poslanec Roman Kubíček rezignuje na kontrolní výbor a bude nominován do hospodářského výboru. Může hnedka začít pracovat. Prosím, zvažme to opravdu ve vší slušnosti. Jestli to těch pět měsíců za to stojí, když nemáte náhradu.
Tak.
Dámy a pánové, dvě poznámky. Jednak nechápu, čemu se pan kolega Benešík diví. Takže ta úvaha z jeho strany, nebo hnutí, je celkem logická - že chce do kontrolního výboru. To za prvé. A za druhé ke kolegyni Zelienkové. Víte, já jsem se tady marně snažil několik měsíců. Takže kolik těch jednání bude, kolik těch cest a zastupování bude? A vyzývám všechny ostatní strany, aby se k této trapné frašce nepřipojily.
Tak.
Já bych tomu rozuměl, pokud by stejně postupovali ve všech ostatních případech. A chci tady upozornit na jeden fakt a to je na fakt pana poslance Turečka, který přešel z klubu TOP 09 do hnutí ANO a podržel si mandát ve výboru pro životní prostředí. Nyní má hnutí ANO ve výboru pro životní prostředí o jednoho poslance více. Má tam zásadní počet poslanců a klub TOP 09 tím přišel o jedno místo.
Tak. Elektronická přihláška má přednost, pane předsedo poslaneckého klubu. Já s tím nic nenadělám. Pak mě tady budete kritizovat, že nedodržuji jednací řád.
Děkuji za slovo. Určitě tady má každý právo demokraticky promluvit. Nicméně ty řeči jsou v podstatě o ničem. Na to máte právo. Neudělali jste to. Jestli z toho bude ostuda, nebo ne, nechte na nás.
Tak.
A ta druhá odpověď je směrem k paní předsedkyni Němcové, kde chci zmínit jednu důležitou věc. Ona pojala svůj projev skutečně na základě názvu zákona, jehož plné znění je zákon o ochraně zvířat proti týrání. Co se týče dotazu na zákaz dovozu, ten samozřejmě aktuálně nenavrhujeme. Jen chci připomenout, že náš vztah ke zvířatům se nějak vyvíjí.
Já vám děkuji.
Víme, že délky debat u různých typů zákonů závisí na nejrůznějších okolnostech, ale i takové věci jako přístup k dětem souvisí s celkovým etickým naladěním společnosti.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v sérii faktických poznámek. Jako další má faktickou poznámku přihlášenu paní poslankyně Němcová, připraví se pan poslanec Benešík, paní poslankyně Hnyková a další.
Děkuji ještě jednou za slovo. Zda jste zasáhli, když jste toho byli svědky.
V případě, že máte důležitá témata, která potřebujete řešit, jděte do předsálí. Připraví se paní poslankyně Hnyková.
Na pana poslance Zlatušku vaším prostřednictvím. On prostě reagoval na něj. Pan poslanec Chalupa volal, nebo apeloval na to, abychom stejnou energii vyvinuli, tak jak vyvíjíme, a naprosto správně, ohledně boje proti týrání zvířat, i ohledně boje proti týrání dětí. Čili podle mého názoru reakce pana poslance Bartoška byla naprosto adekvátní a reagovala na poslance klubu hnutí ANO, do kterého patří pan Zlatuška. Takže udělejte si pořádek v klubu, a pak můžeme o tom diskutovat.
Pouze pro pořádek. Má reakce byla na celkově probíhající rozpravu.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom chtěla podpořit pana kolegu Bartoška. Děkuji vám.
Já vám také děkuji, paní poslankyně.
Pan předseda volební komise nám řekne, jak se bude postupovat. Prosím, pane předsedo. A klid prosím! Ať slyšíte jednotlivé kroky, které budeme dělat při volbě.
Děkuji za slovo.